My navrhujeme zařadit bod Je to z mé strany opakovaný návrh. Výnos z dálniční známky není zas tak vysoký pro státní rozpočet, aby si ho stát nemohl dovolit.
Vážená vládo, kolegyně, kolegové, rád bych vás požádal o pevné zařazení bodu, který opakovaně nebyl doprojednán v prvním čtení. Týká se příplatků za platy třídních učitelů a také příplatků za specializované činnosti. Je úzce navázán i na zítřejší projednávání zákona o státním rozpočtu a je, jak říkám, ve shodě s naším zájmem.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jsem nechtěl vystupovat. Myslel jsem si, že to vyřešíme hlasováním, ale po vystoupení paní kolegyně Majerové prostě vystoupit musím. Já vám na začátek přečtu usnesení vlády České republiky, které vláda přijala včera. Je to usnesení vlády k dalšímu postupu ve věci globálního kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci a globálního kompaktu pro uprchlíky na půdě OSN. Tedy co jsme udělali. A při tom hlasování, které proběhne, paní velvyslankyně nepochybně se bude držet tohoto mandátu. Protože je jasný rozdíl z definice o tom, kdo je migrant a kdo je uprchlík. Uprchlík je člověk, který prostě utíká z nějaké země, protože mu hrozí bezprostřední ohrožení života, například. Ta definice je naprosto jasná, a tudíž tam nejsou žádné spory. Když my jsme řekli, že nemáme problém přihlásit se k tomu, co tady ta země dělá celou dobu, to znamená těm, kteří jsou v nouzi a prchají, protože jim hrozí újma na životě nebo na zdraví, tak jim prostě pomůžeme. Ten jsme odmítli.
Děkuji za slovo. Pan ministr vnitra právě ukázal řečnickou figuru a debatu zavedl někam jinak. Není to tak dávno, kdy jsme to debatovali na půdě Poslanecké sněmovny z iniciativy opozice a kdy vy, pane ministře prostřednictvím pana předsedy, jste hájil tento pakt. Co vyčítáme tomu druhému paktu, je nejednotná zahraniční politika, zmatečná zahraniční politika. Není to tak. A stále platí, že osobně mám na věc naprosto jiný názor než ministr zahraničí. - To je v přímém přenosu ukázka nejednotné zahraniční politiky. Mě nezajímají jednotlivé názory členů vlády. Vláda jako celek rozhodla, že se k tomu připojíme. Jaká je pozice české vlády, když premiér nesouhlasí s ministrem zahraničí v tak důležité otázce? Teď nedebatujeme obsah, debatujeme nejednotnou zahraniční politiku členů vlády. Premiér, který nesouhlasí se svým ministrem zahraničí ještě dnes, poté co to vláda včera slavnostně schválila. Jaké bylo doporučení pro vládu v tomto bodě? To je to, co si můžeme i my načíst. Takže premiér je proti, ministerstvo zahraničí doporučuje zdržet se, vláda rozhodla, že je pro, ale přitom ústy pana ministra vnitra všichni jsou jednotní, máme na to jednotný názor, a tahá sem Masaryka. To sem vůbec nepatří. Můžete mi vysvětlit vy, pane ministře vnitra, nebo vy, pane ministře zahraničí, proč jste navrhoval zdržet se v podkladovém materiálu a co se stalo? A to je to pokrytectví, které kritizujeme.
S přednostním právem pan předseda klubu Fiala.
Dobrý den vážené kolegyně, vážení kolegové. S tím, co tady řekl předseda klubu ODS, nelze než souhlasit. Pan premiér říká já nic, já samozřejmě jsem proti migračnímu paktu, nebo proti paktu o uprchlících, to vláda, to vláda, to oni, to já ne. A lidi nám píšou. Vždyť Babiš to vlastně taky nechce. Tak vláda to schválila. To, že je právně nezávazný pakt, je pravda. Bude se odvolávat na ten pakt, na to, až budou další věci, které se toho bezprostředně týkají. Pan ministr vnitra na to měl jeden názor a já zopakuji ten náš názor. Názor hnutí SPD, o čem vlastně ten pakt o uprchlících je. De facto zavádí globální uprchlické kvóty. Konkrétně zahrnuje mechanismy pro účinnější, předvídatelnější, spravedlivější mezinárodní reakci na situace vyznačující se velkým množstvím uprchlíků. To znamená, až přijde nějaká další vlna, tak budeme postupovat podle tohoto paktu. Přece za uprchlíky. Kompakt bude umožňovat i rozšířený přístup k přesídlení a dalším řešením v třetích zemích. Tento pakt navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků.
Bohužel reálná situace od počátku minulého týdne předčila i ty nejčernější scénáře. Od pondělí minulého týdne se ve zmíněném úseku kupily nebezpečné situace a vše vyvrcholilo ve středu 12. prosince, kdy se již od odpoledních hodin a následně přes celou noc vytvořily v obou směrech kolony přesahující 30 kilometrů. Kombinace zúžené vozovky, sněžení, rychle namrzající vozovky a nekorektního chování některých řidičů kamionů způsobila kalamitu, kdy ve tmě a v mrazu čekalo v obou směrech na dálnici několik tisíc řidičů a dalších cestujících, a to nejen z osobních automobilů, kamionů, ale také z řady autobusů. Mnozí z čekajících s narůstajícím časem čekání propadali panice. Mohu to doložit několika telefonáty a textovými zprávami, které mi přišly během večerní doby, kdy moji známí žádali o pomoc, protože už po několika hodinách mrznutí bez informací nevěděli, co mají dělat, a hlavně nevěděli, jak dlouho bude ještě ta situace trvat. Mimo jiné se to týkalo také autobusu s 56 dětmi, které kolem desáté večer měly za sebou již šest hodin čekání, a přes veškerou snahu, kterou vyvinuli následně hasiči a další složky integrovaného záchranného systému, se dostali domů za dalších více než šest hodin. A je třeba zdůraznit, že, jak se později ukázalo, autobusů nejen s dětmi stálo v kolonách víc. A samozřejmě tam také čekalo několik tisíc lidí v osobních automobilech. A také se zkusme vžít do rozpoložení rodičů, kteří doma čekali na své děti a také oni neměli informace o tom, kdy se jim děti domů vrátí. Podle mého názoru se jedná o neskutečný hazard, ve který se proměnila liknavost firem, které daný úsek opravují. Ano, takto se situace prezentuje ze strany Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, a také takto situaci jak Ministerstvo dopravy, tak ŘSD dlouhou dobu komentovalo a řešilo. Podle mého názoru v uvozovkách řešilo. Tedy ve stylu: "My nic dělat nemůžeme, ale firmám napaříme tučnou pokutu. Firmu potrestáme a budeme doufat, že v letošní sezóně na Vysočině nepřijde zima." Tak zněla taktika Ministerstva dopravy a ŘSD. Že to zní neuvěřitelně? Ano, ale taková byla realita. Je třeba se ptát na to, proč tento neskutečný hazard s lidským zdravím a lidskými životy vůbec Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic dopustily. Všechny tyto otázky si jistě zaslouží odpovědi. Pevně věřím, milé kolegyně a kolegové, že podpoříte zařazení tohoto bodu, abychom jednak slyšeli informaci o těch důvodech, ale hlavně o tom, co má Ministerstvo dopravy přichystáno, aby se situace neopakovala.
Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, já budu stručný.
Děkuji pěkně.
Děkuji za návrh. V tom případě můžeme začít hlasovat jednotlivé návrhy. Omlouvám se. Všechny vás odhlašuji. Děkuji vám. Nyní tedy k jednotlivým návrhům. Kdo je proti? Děkuji vám.
Moc se omlouvám.
Ptám se kolegy Pavla Kováčika - je přihlášen? Pan kolega Luzar také. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Prosím, máte slovo.
Ač jsem se opakovaně pokoušel přihlásit, tak se mi to nepovedlo.
Znova vás všechny odhlásím, protože taková žádost zde zazněla. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Pane poslanče, máte slovo. Ano. Můžeme to chápat, že je to bezprostředně. Prosím, máte slovo. Poslanec Veselý zpochybňuje hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka na prodloužení lhůty pro jednání, promiňte, všecko slyším, na prodloužení jednání o evidenci tržeb po 19. a 21. hodině. Všechny jsem vás nyní odhlásil na základě žádosti. V tuto chvíli jsme připraveni na hlasování o návrhu pana předsedy Faltýnka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? S přednostním právem pan předseda Kalousek. Žádosti předsedy poslaneckého klubu TOP 09 samozřejmě vyhovím. A protože čas, který potřebuje klub k projednání, překračuje čas, po který máme dnes jednat, tak končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny.
Závěr - zmocňující ustanovení.
Děkuji paní zpravodajce.
Vážené dámy, vážení pánové, rád bych odcitoval několik důležitých pasáží z této zprávy. Hlavní příčinou tohoto nepříznivého vývoje byla výplata pojistných plnění a tvorba rezerv, zejména tvorba rezervy na obchodní případ Adularya, která se negativně a rozhodujícím způsobem promítla na hospodaření výsledku EGAP a zároveň ovlivnila výši dostupného primárního kapitálu ke krytí regulatorních kapitálových požadavků. V roce 2018 bude i nadále kladen velký důraz na efektivní řešení pojistných událostí a s tím související zábrannou činnost a vymáhání pohledávek. Očekávaná výše výplaty pojistných plnění a vymožených pohledávek v roce 2018 bude značně ovlivněna pojistnou událostí obchodního případu Adularya. Tímto bych rád upozornil na závažnost případu turecké elektrárny Adularya, který se týká nejen EGAP, ale i následujícího tisku ohledně ČEB, a samozřejmě bych tak chtěl vyzvat vládu, aby se podílela na řešení této kauzy tak, aby dopady na státní finance byly co nejnižší. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Martínkovi za jeho vystoupení. Kdo dál v rozpravě?
Bere na vědomí Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2017 předloženou EGAP.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Zahájím bod
Česká exportní banka v roce 2017 financovala 181 nových obchodních případů. V porovnání s rokem 2016 je tato částka více než dvojnásobná.
Je písemně, takže ho tady nebudu číst celé.
Děkuji, paní zpravodajko. Není tomu tak. Kdo je proti? Usnesení bylo přijato.
Děkuji vám. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo do ní není přihlášen ani se nikdo nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak nás s ním seznámila paní zpravodajka. Jde o to, že Poslanecká sněmovna schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Připraven je zpravodaj výboru pan poslanec Tomáš Martínek, kterému dávám slovo.
Úvodní slovo přednesl předseda Rady ČTK pan Miroslav Augustin. Přítomen byl také pan generální ředitel Jiří Majstr. Ve zprávě bylo konstatováno mimo jiné, že ČTK hospodařila s mírným ziskem přes 4 miliony korun. , dokončení první fáze digitalizace fotobanky ČTK a proběhlé kurzy Akademie ČTK. V roce 2016 byla Rada ČTK v plném složení sedmi členů. Konkrétní znění usnesení bych načetl v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Do všeobecné rozpravy se hlásí pan předseda Stanjura, prosím, máte slovo.
Vlastně všichni slíbili panu řediteli i šéfovi rady, že to podpoří. Pevně věřím, že se v průběhu příštích měsíců najde cesta, jak tam ty peníze dostat. Vím, že pan poslanec Juchelka se v tom už nějak angažuje, a jak je můj oblíbený film a jak říká klasik, lépe později než nikdy.
Děkuji. Dále v rozpravě vystoupí pan poslanec Martínek.
Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Nemám přihlášku. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím. Děkuji vám. Z přihlášených 149 pro 118, proti nikdo. Zpráva byla chválena. Paní ministryni nevidím. Pokračovat budeme bodem
Úvodní slovo přednesl předseda RRTV pan Ivan Krejčí. Zpráva obsahuje i některé údaje statistického charakteru. V roce 2017 rada vydala celkem 140 upozornění na porušení zákona. Správní rozhodnutí rady či postup rady byly napadeny 13 žalobami. V roce 2017 rada obdržela 195 žádostí o informace, z nichž byly dvě odmítnuty. Volební výbor vydal 10. září 2018 usnesení, ve kterém doporučuje tuto výroční zprávu schválit.
Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Nikoho nevidím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Není tomu tak. I ten přeřadím na konec bloku zpráv. Jde o zprávu, kterou projednal hospodářský výbor. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou písemnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím. Chcete ho opakovat? Pokud tomu tak není, končím i rozpravu podrobnou, protože do ní také nemám žádnou přihlášku, ani přihlášku z místa. Kdo je proti? Pokračovat můžeme bodem Pane ministře, máte slovo.
Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Ne, všeobecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj vystoupí v podrobné rozpravě.
Po úvodním slově finanční arbitryně paní Nedělkové, zpravodajské zprávě poslance Petra Vrány a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu:
Budeme hlasovat o usnesení, že bereme na vědomí Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2017, tak jak ho načetl pan zpravodaj. Návrh byl přijat.
Zprávu přednášela předsedkyně rady Hana Dohnálková. Ta zpráva je opravdu velmi obsáhlá, popisuje poslechovosti jednotlivých stanic, organizační změny, technické záležitosti.